Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
Opět děkuji za slovo, paní předsedající. Předložené návrhy volební komise obdržela včera, v pondělí 22. listopadu.
Dovolte, dámy a pánové, abych vás seznámila s nominací klubu hnutí ANO, který opět navrhl do funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Jsme si vědomi, že v prvním kole nezískal Radek Vondráček potřebný počet hlasů, přesto má jednoznačnou podporu našeho klubu. Poslední vystoupení ohledně prezidenta mu velmi uškodila v očích koalice. Všechny důvody, které jsem zatím slyšela, se mi jeví každopádně jako zástupné a působí to na mě spíše tak, jako by zde panovala mezi koalicemi - a doufám, že to tak není - z Radka Vondráčka obava. Obava z toho, že se do vedení Sněmovny dostane člověk, který má s jejím řízením obrovské zkušenosti, důkladně zná jednací řád a procedury a který je navíc právník - jediný ve vedení Sněmovny by byl, pokud by byl zvolen. Musím také říct, že mi nepřijde šťastné, aby nám koalice diktovaly, jaké kandidáty vybereme na místa, která nám podle poměrného zastoupení náleží. A pokud jste jiného názoru, prosím, řekněte to tady na mikrofon, ať se může Radek Vondráček hájit.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dnes budeme volit zbývající post místopředsedy Sněmovny, na který poslanecký klub hnutí SPD navrhl předsedu hnutí Tomia Okamuru. Volba vedení Sněmovny je do současné doby popřením poměrného zastoupení v jejím vedení a vykazuje prvky arogance moci. V parlamentních volbách, které se uskutečnily na začátku října tohoto roku, obdrželo hnutí SPD od voličů 514 000 hlasů, které nelze dle demokratických zásad v žádném případě ignorovat. Demokraté podle ní prý nemohou volit do vedení někoho, kdo to s demokracií nemyslí dobře. A tak se tedy ptám: co může být více demokratické než přímá demokracie, kterou hnutí SPD od svého založení prosazuje tím, že se již několik let snaží, aby byl v České republice přijat funkční zákon o širokém a závazném celostátním referendu? Odpovím si sám: nic více demokratické než přímá demokracie neexistuje, takže plané řeči o demokracii v podání demobloku jsou v tomto případě jen mlácením prázdné slámy. V hnutí SPD považujeme přímou demokracii za zásadní nástroj obrany svobody a práv občanů České republiky, a i proto prosazujeme novelu Ústavy České republiky s cílem posílení prvků přímé demokracie v našem politickém systému. Stejné podmínky, stejná pravidla, stejný přístup k veřejným službám pro všechny občany včetně seniorů a zdravotně postižených. Nesmí existovat žádná diskriminace. V této souvislosti ještě zmíním pojem politická kultura, který je používán napříč různými oblastmi. Mluví o něm odborníci, používají ho často politici, novináři a někdy o něm můžeme slyšet i z úst obyčejných občanů. Bylo potvrzeno, že některé ukazatele, na jejichž základě můžeme hodnotit stav politické kultury dané země, vykazují v českém prostředí trvale nízké hodnoty. Konkrétně se jedná o důvěru v politické instituce, hodnocení spokojenosti s politickou situací a politikou obecně. Zde je na místě připomenout opět slova Markéty Pekarové Adamové poté, co byly vyhlášeny výsledky volby předsedy Poslanecké sněmovny, ve kterých byla zvolena. Takže se necháme překvapit, jak to doopravdy bude. Dámy a pánové, hnutí SPD je vlastenecké hnutí, které prosazuje systémové změny, jež by v naší zemi nastolily skutečnou demokracii bez přívlastků. Vždy budeme prosazovat občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Budeme bojovat za udržení dědictví našich předků, kteří nám v minulosti vybojovali národní práva. V Poslanecké sněmovně budeme konstruktivní opozicí předkládající návrhy zákonů a jejich změn vedoucích ku prospěchu našich slušných a pracujících občanů, to vše s cílem zlepšení kvality jejich života. Pro nás je zcela nepřijatelné, aby Piráti se 4 poslanci nebo TOP 09 se 14 poslanci měli zastoupení ve vedení Sněmovny, a hnutí SPD s 20 poslanci toto zastoupení naopak nemělo. Ve volbách před měsícem jsme obdrželi více jak půl milionu hlasů voličů, které tímto krokem nelze ignorovat a hodit do koše, a proto dále trváme na poměrném zastoupení.
Tady, a teď to řeknu bez jakéhokoliv politického zabarvení, konstatuji, že ty návrhy byly podávány z pohledu nebo z perspektivy čtyřech politických subjektů, tedy klubu hnutí ANO, poslaneckého klubu SPD a potom koalice SPOLU a koalice PirSTAN. Ještě několik dalších slov k tomu usnesení. Pokud by některý z klubů teď přišel s návrhem na změnu nebo úpravu, tak už to v tuto chvíli není možné, není možné tu kandidátku změnit nebo upravit. Další poznámka míří k organizačnímu výboru. Další důležitá informace se týká těch poslanců a poslankyň, těch pěti, kteří teprve dnes složili slib. Jsou to paní poslankyně a poslanci: Balaštíková, Carbol, Flek, Golasowská a Jílková. My po dohodě i s legislativním odborem jsme nechali poslanecké kluby už tato jména, tyto kolegy a kolegyně do výborů nominovat a jsou tak součástí tohoto usnesení. Dále povím, tak jak jsme se rozhodli o počtech, o velikostech těch výborů, tak pouze jediný, a to výbor pro bezpečnost nebude naplněn zcela, budeme hlasovat o návrzích na 15 členů. Chybí tam jedno místo pro koalici SPOLU, s kterou to ale bylo dojednáno. Ta informace byla komunikována, takže není to chyba, ale je to záměr pro tuto chvíli. Takže předpokládám, že další kluby v budoucnosti, v dalších dnech obsadí svá místa poslanci, kteří zatím v tuto chvíli jsou ve vládě, ale až nebudou, tak se ta místa uvolní a pak bude moci dojít ke změnám. Tak a nyní navrhuji, paní předsedající, abychom nejdříve vedli rozpravu o těch kandidátkách u všech výborů a po jejím ukončení, abychom hlasovali tady veřejně, aklamací o ustavení každého výboru zvlášť. Takže prosím o otevření rozpravy.
Děkuji, pane předsedo. Otevírám tedy rozpravu a táži se, zda se chce někdo vyjádřit k tomuto návrhu. Není tomu tak. Rozpravu končím a opět předávám slovo panu předsedovi volební komise. Prosím, ujměte se slova.
Já nyní budu číst každý jednotlivý výbor, o kterém budeme hlasovat, ale pouze pokud budete souhlasit, kolegyně, kolegové. Pouze ho představím, jeho název a řeknu ten počet a odvolám se na usnesení, které máte na stolech. Nebudu číst všechna ta jména. Není to potřeba ani pro stenozáznam, protože je to předmětem usnesení číslo 13 volební komise z 22. listopadu.
Ano, zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením petičního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?
Tak děkuji. Druhé hlasování bude o rozpočtovém výboru, který bude mít 25 členů.
Ano, zahajuji tedy hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme rozpočtový výbor ustavili.
Třetí v pořadí je kontrolní výbor.
Ano, děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením kontrolního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme kontrolní výbor ustavili. Pane předsedo, prosím pokračujte.
V tuto chvíli tedy organizační výbor plně naplněn v počtu 16 členů.
Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením organizačního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že jsme organizační výbor ustavili.
Jinak v uvozovce mohu říci mediální, zabývá se mediální problematikou.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 2. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. A prosím vás o klid, aby to proběhlo v důstojném prostředí. Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu poslanců: Jiřího Carbola, Josefa Fleka, Pavly Golasowské, Marie Jílkové a Margity Balaštíkové.
Děkuji, paní předsedkyně.
Nejdříve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Oldřicha Černého a poslankyni Renátu Zajíčkovou. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Paní poslankyně Romana Bělohlávková stahuje omluvu z dnešního jednání. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 2. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.
Jen v letošním roce jsme zaznamenali 37 rozsudků Nejvyššího správního soudu, které označily opatření Ministerstva zdravotnictví za nezákonná. Soudy opakovaně konstatují, že vládní restrikce omezující občanské svobody nejsou dostatečně odůvodněné zdravotními riziky, na které se ministerstvo odvolává.
Takže toto je výklad, který měl legislativní odbor dávno před volbami, měli možnost se s ním seznámit všichni předsedové klubů, tehdejších poslaneckých klubů.
Další se hlásí k pořadu schůze paní poslankyně Helena Válková. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedkyně. Takže proč to nezařadit jako bod číslo 31, když sankce za to, pokud jsme tady postupovali špatně, by mohla být i neplatnost některých našich kroků, nebo přinejmenším zpochybnění některých našich kroků. To je první poznámka. A konečně do třetice.
V tuto chvíli již neeviduji žádnou přihlášku... Ještě jednou tedy se hlásí s přednostním právem k pořadu schůze pan ministr a poslanec Havlíček.
Vážená paní předsedkyně, děkuji. A žádám tedy, aby byl zařazen jako bod číslo 1, a to bod s následujícím názvem Nevhodné výroky předsedkyně Poslanecké sněmovny k řešení covidové situace.
Je to omluva pana poslance Martina Kupky z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, a to mezi 15. a 16. hodinou a následně od 17. hodiny do konce jednacího dne, bez uvedení důvodu.
Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou tímto otevírám, a opět se hlásí pan předseda Jakob. Končím podrobnou rozpravu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Tím končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod a to je Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby Zahajuji všeobecnou rozpravu. Otevírám rozpravu podrobnou. Eviduji přihlášku pana předsedy Jakoba. Děkuji. Stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení." Táži se, kdo je pro? Otevírám další bod a tím je Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby Zahajuji všeobecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou a i v tomto případě se hlásí o slovo pan předseda Jakob. Máte slovo. Děkuji. Nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Otevírám další bod dnešního programu a tím je Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby Zahajuji všeobecnou rozpravu. Táži se, zda se někdo hlásí? Ani v tomto případě se nikdo nehlásí. Já vám děkuji a končím všeobecnou rozpravu. Otevírám tedy rozpravu podrobnou a vidím, že pan předseda Jakob se opět hlásí. Děkuji a já i v tomto případě se ptám, zda je nějaký protinávrh? Nevidím přihlášku, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, kdo je pro návrh? Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Otevírám další bod a tím je Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby Neeviduji žádnou přihlášku a končím všeobecnou rozpravu. Nyní přečtu návrh usnesení, o kterém dám následně hlasovat: - ve stálé delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie 8 poslanců, z toho minimálně 3 ženy, Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přečten? Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám bod číslo Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací A já žádám předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo. Slibuji, že dnes už je ode mě poslední. Ta lhůta je poměrně krátká, je to z organizačních důvodů, že my to velké množství musíme opět na sekretariátu zpracovat, zkontrolovat, jestli jsou splněna všechna pravidla a počty. Takže ještě jednou rekapituluji - lhůta na podání návrhů na všechny tyto komise a delegace do meziparlamentních organizací: zítra, středa, do 14 hodin na volební komisi.
Já vám děkuji, pane poslanče, za informace, které jste přednesl, a táži se, zda se někdo chce vyjádřit k tomu, co zde bylo řečeno? Nevidím. V případě, že se nikdo vyjádřit nechce, já vám děkuji. Lhůty byly vyhlášeny a já končím projednávání tohoto bodu. Nyní přistoupíme k poslednímu bodu dnešního jednacího dne, a to je Omlouvá se paní poslankyně Helena Langšádlová dnes od 17.30 do 18.15 z pracovních důvodů.
Já osobně k tomu dodávám, že omezování svobody, omezování pohybu, šikanování podnikatelů a občanů navíc poškozuje občany i na jejich zdraví. Pokud se tu mezi námi najde férový a statečný lékař, tak doufám potvrdí, že stres přímo poškozuje imunitu. Nadváhu nebo obezitu měly loni podle průzkumu dvě třetiny české populace. Jejich počet od posledního zjištění z roku 2013 výrazně vzrostl. Tehdy mělo nadváhu nebo obezitu 55 % lidí. Lékaři upozorňují na to, že kvůli nárůstu obezity v populaci vzroste v příštích letech také výskyt přidružených onemocnění a komplikací, což bude mít velké dopady na výdaje zdravotního systému. Mezi klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP přibylo 7 % lidí, kteří se léčí s duševními chorobami. Podle odborných odhadů ale psychické problémy mohla pandemie způsobit až u třetiny populace. Lidé se podle odborníka více báli dopadu opatření než covidu jako takového. Takzvaní odborníci straší občany vysokým počtem mrtvých, aniž bychom tu měli jakoukoli, natož věrohodnou analýzu příčin úmrtí. Jedno víme jistě. Zhruba 10 % lidí, které naženeme do nemocnice, se nakazí takzvaně druhotnou infekcí. K nejčastějším onemocněním, jimiž se lidé v nemocnici nakazí, patří zápal plic. Pokud ho dostane polymorbidní člověk, oslabený, přestárlý, pak je to rozsudek smrti. U nás je to tabu, ale ve světě někteří odborníci tvrdí, že plicní ventilátory mohou i škodit. Podle tohoto newyorského lékaře lidem s onemocněním covid-19 plicní ventilátory spíše škodí, než pomáhají. "Bojím se toho, že pomýlené léčení povede k tomu, že se hodně ublíží spoustě lidí v krátkém čase," řekl dále tento americký lékař. Také například Nicholas Hill, šéf plicního oddělení a oddělení intenzivní péče bostonské nemocnice Tufts Medical Center, tvrdí, že největším problémem je příliš unáhlené připojení na ventilátory. Motivuje nemocnice finančně k tomu, aby ventilátory nakupovaly a pak je naplňovaly pacienty, kteří by je ani nepotřebovali. Tohle není hoax, to jsem si nevymyslel. To je zpráva, kterou jsem dostal od zdravotníků ze svitavské nemocnice. Ano, nepřeslechli jste se, příplatkem koruna šedesát. Vedení raději nakoupilo předraženou techniku, díky níž mohou inkasovat od pojišťoven ještě větší peníze. Pak tedy vzniká otázka, zdali by při správném přístupu Ministerstva zdravotnictví u nás muselo být opravdu tolik obětí covidu, a to už říkám z toho generelnějšího hlediska. Tohle vidí všichni, ale bohužel zdravotní pojišťovny a ti zdravotníci, ti poctiví zdravotníci, se o tom bojí mluvit. A těch je samozřejmě absolutní většina, těch poctivých. To, že na druhotnou infekci zemře v nemocnicích zbytečně a navíc 15 000 lidí ročně, to je - zdá se - v pořádku a nezasluhuje to pozornost ministerstva. Ale bagatelizovat covid, to je na vyhazov. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás vyzval: neignorujme pošlapávání lidských práv, ať už je to svoboda pohybu, podnikání nebo projevu. Neterorizujme vlastní občany na každém kroku a nezakazujme jim dokonce už i svobodně volně dýchat. Mnohokrát to konstatovaly i soudy. Není přípustné, aby vláda této země šlapala po ústavě, ignorovala ústavu a protiústavně a protizákonně terorizovala vlastní občany. Žádám vás a prosím vás, vážené kolegyně a kolegové, vás, kteří jste ještě neztratili zdravý rozum, zastavme to. Vyzvěme vládu, a nejen tuto v demisi, ale i tu příští, aby dodržovala ústavu této země, aby respektovala soudní rozhodnutí, aby respektovala svobody a práva občanů České republiky, aby opatření, která vláda dělá, byla nediskriminační, aby byla adresná a aby vždy byla řádně odborně zdůvodněna. To, že dnes vláda masivně diskriminuje zdravé neočkované občany, je totiž neomluvitelné nejen lidsky, ale také z pohledu lékařské vědy. Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, což je přední národní institut Spojených států amerických pro veřejné zdraví, a je to federální agentura Spojených států pod Ministerstvem zdravotnictví a sociální péče, už jasně konstatovalo, byť nerado a v uniklé utajované zprávě, že očkovaní lidé šíří vir covidu naprosto stejně jako neočkovaní. Je neomluvitelné omezovat na právech a svobodách ty, kdo jsou zdraví, kdo mají dobrou imunitu, ty, kteří nejsou nijak ohroženi a nikoho také neohrožují. Pro ty z Ministerstva zdravotnictví, kteří tato slova nechápou, to přeložím: nesmíte plošně omezovat zdravé lidi. Ministerstvo zdravotnictví musí podle soudu také svoje vyhlášky podložit relevantními fakty.
Vážené paní poslankyně, váženi poslanci, já vás poprosím, abyste se vrátili do sálu, čas určený na přestávku vypršel, budeme pokračovat v jednání. A přihlášený do podrobné rozpravy byl pan předseda Marek Výborný.
Na základě politické dohody všech poslaneckých klubů se navrhuje zřídit za prvé stálou komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Tato komise by měla být ustavena podle zásady poměrného zastoupení a měla by mít 16 členů. Čili tady to bude stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti. Bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení a bude mít 16 členů. Členy komise navrhujeme volit poměrným způsobem a tato komise by měla mít také 16 členů. Tolik tedy návrh na zřízení čtyř stálých komisí.
Já vám také děkuji, pane předsedo, a táži se, zda ještě někdo se přihlásil do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Nyní budeme hlasovat o návrzích, které vzešly z podrobné rozpravy, a já se táži, zda je možné, abychom o těchto čtyřech komisích hlasovali en bloc, kdy bylo přečteno... jak počet jejich členů, tak i tím, že se bude jednat vždy o poměrné zastoupení?